Tím, že bude ze zákona vyloučen vznik nároku za újmu vzniklou či trvající na pozemcích ve vlastnictví státu, omezuje stát pouze své vlastnické právo a nikoliv vlastnické právo jiných subjektů. Musím konstatovat, že naprosto nepravdivé je konstatování, že přijetí novely by orgánům ochrany přírody umožnilo na pozemcích ve vlastnictví státu požadovat další omezení hospodaření a produkce dříví bez jakéhokoli limitu. Milé kolegyně, vážení kolegové, tato velmi drobná novela odstraňuje podle našeho názoru nelogičnost, která ve stávajícím zákoně je a která se mimo jiné v uplynulých letech projevovala tak, že dvě státní organizace si najímaly externí právníky, aby se soudily o tento nárok.
Děkuji panu ministrovi Richardu Brabcovi.
Nejde o nic zásadního. Jde o naši oblíbenou legislativně technickou poznámku a opravu.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat. Než vám oznámím, které body budeme projednávat, tak dovolte omluvy. Nicméně ještě předtím tady mám přihlášku pana poslance Bendla k pořadu schůze.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím, usaďte se na svá místa a poslouchejme společně pana poslance.
Proto jsem nucen navrhnout zařazení nového bodu na dnešní jednání Poslanecké sněmovny, a to po dnes pevně zařazených bodech, který by se jmenoval Informace ministra zemědělství Jurečky o vybavení služebního bytu náměstka ministra.
Ještě jednou prosím Sněmovnu o klid! Prosím, usaďte se na svá místa.
- na které mi ministr zemědělství ani v mé interpelaci, přestože jsem ho o to žádal, neodpověděl. Smlouvy neodpovídají částkám, které mi odpověděl ministr v interpelaci. Dneska jsem tady musel říkat panu premiérovi, že se budu muset obracet na něj vzhledem k tomu, že ministr zemědělství nechodí do práce. Nemyslím si, že to je běžné. Této slušnosti není ministr zemědělství schopen. Proto vás velmi prosím o zařazení tohoto bodu, který, jak říkám, se jmenuje Informace ministra zemědělství o vybavení služebního bytu Ministerstvem zemědělství náměstka, a to po pevně zařazených bodech na dnešní den. Děkuji vám za pozornost.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Čili tyto dva body, prosím o vyřazení z pořadu schůze. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. A pokud se nehlásí nikdo další k pořadu schůze, tak budeme hlasovat. Pan poslanec si přeje tento bod zařadit po pevně zařazených bodech. Tento návrh nebyl přijat. To znamená jako druhý bod po tomto bodu. Návrh byl přijat. Zeptám se, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo zda si někdo přeje oddělené hlasování. Tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhy na změnu pořadu a nic nám nebrání otevřít bod Prosím, aby se slova ujal pan ministr Chvojka, který byl písemně pověřen zastupováním paní ministryně Valachové.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vás požádám, abyste přednesl usnesení za hospodářský výbor.
Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu generálního ředitele, po podrobné rozpravě a po zprávě zpravodaje
Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. K tomu, abychom mohli hlasovat i o usnesení rozpočtového výboru.
Hlasovat o tom nebudeme, protože budeme hlasovat o prvním. Přednášet druhý totožný návrh usnesení je poměrně nelogické. Tu samou figuru zopakujeme u příštího bodu.
Končím podrobnou rozpravu, protože nevidím žádnou další přihlášku. Táži se, zda v tento moment chcete závěrečné slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti nikdo.
Děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny
O ničem takovém nehlasujeme.
Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné.
Děkuji za slovo.
V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s návrhy usnesení byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu podrobnou. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení, které prodlužuje termín do 31. 3. příštího roku. Kdo je proti? Přistoupíme k bloku Zprávy, návrhy a další. Tento tisk projednal hospodářský výbor. Prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, pana poslance Vozku, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru a přednesl i návrh usnesení.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže ji končím. A v podrobné rozpravě prosím jenom pana zpravodaje, aby se odkázal na text usnesení. Ano, děkuji. Zeptám se, dále do podrobné rozpravy? Budeme hlasovat o usnesení, které navrhl hospodářský výbor. Končím tedy tento bod a otevírám bod Prosím pana ministra obrany, aby tento materiál uvedl.
Děkuji, pane předsedo. Jednotky ozbrojených sil se zúčastnily 91 vojenského cvičení se zahraničními partnery. Z tohoto počtu proběhlo 33 cvičení na našem území. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, žádám, abyste uvedený materiál vzali na vědomí, a děkuji za pozornost.
Tuto informaci projednal výbor pro obranu.
Předloženou zprávu projednal volební výbor. Prosím zpravodaje poslance Stanislava Berkovce, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Ještě jednou hezký den, dámy a pánové, vážení členové vlády. Bylo také konstatováno mimo jiné, že to potvrdilo ratingové ocenění a ve zpravodajství hlavním tématem byla problematika migrace. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením, které mělo č. 119 a bylo jednohlasně schváleno.
Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou žádost nevidím a končím podrobnou rozpravu. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Návrh usnesení byl schválen. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Předloženou zprávu projednal volební výbor. Prosím zpravodaje poslance Jana Birke, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.
Bylo tam konstatováno, že opět nebyly obě dvě zprávy, to znamená především zpráva... výroční zprávy o činnosti, výroční zprávy o hospodaření, že nejsou projednávány obě dvě zprávy dohromady. A to je samozřejmě smutné, protože jsme se už tři léta na tom domlouvali, že by bylo potřeba zrychlit ten proces. Děkuji za pozornost.
Táži se, kdo se do ní hlásí. Táži se, zda si v tento moment chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Pane zpravodaji, chcete si v tento moment vzít závěrečné slovo, nebo ne? Přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy.
Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení, které předkládám a žádám o schválení.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Otevírám další bod a tím je Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Obsahem tohoto tisku jsou změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi úmluvy jsou Příloha I, to je seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II, to znamená mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu jsou tyto přílohy úmluvy aktualizovány každoročně. Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se rovnosti postavení mužů a žen.
Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Kostřicu, aby odůvodnil usnesení svého výboru.
Dobré ráno, děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Usnesení výborů jsou stejná v té klíčové věci, takže budeme hlasovat o navrženém usnesení. Projednávání tohoto tisku jsme přerušili v rozpravě. Byla tam přihláška pana předsedy Stanjury. V tom případě se přihlásil pan ministr obrany.
Vážené dámy, vážení pánové, já tady určitě nebudu dlouho řečnit. Jenom pro osvěžení několika větami připomenu, oč kráčí. Já vám děkuji za pochopení.
Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. S panem zpravodajem si jenom ověřím, že nepadlo nic hlasovatelného v této fázi, to znamená ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí. Je tomu tak. Výborně. Nejprve tedy garanční výbor. Zeptám se, zda máme návrh na jiný výbor. Můžeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Žádný jiný návrh na přikázání nepadl. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký jiný výbor. Návrh na zkrácení lhůty nezazněl. Otevírám bod Prosím navrhovatele tohoto bodu, kterým je pan poslanec Jan Birke, aby tento návrh uvedl.
Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si pan zpravodaj přeje závěrečné slovo. Není tomu tak. I v tomto případě je budeme hlasovat odděleně. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je Prosím. Otevírám všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Vypadá to, že paní zpravodajka nechce závěrečné slovo. V tom případě přistoupíme k hlasování. Návrh usnesení byl přednesen a já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak zazněl v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod a tím je
Dále v podrobné rozpravě nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat.
Vážené kolegyně a kolegové, předkládám tedy informaci, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením č. 741 z 24. srpna tohoto roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel nad naším územím za posledních pět let.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Prosím, máte slovo.
Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje
Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím.
Děkuji.
Já vám děkuji. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Uhlík, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Není tomu tak. Přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání. Prosím zpravodajku poslankyni Annu Putnovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Orgánem Technologické agentury České republiky je i Kontrolní rada, která má především kontrolní funkci rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření.
To je opravdu další neuvěřitelné a řekl bych až skandální jednání této vlády. Takové jednání je přímo proti zájmu většiny občanů České republiky. Je to extrémní jednání.